Pan předseda Michálek s přednostním právem.
Takže já bych poprosil, jestli byste mohl umožnit našemu kolegovi, aby se zde vyjádřil k programu této mimořádné schůze, tak jak ho schválila Poslanecká sněmovna.
Já jsem nechtěl reagovat nějak nervózně na kolegu Lipavského, proto jsem řekl, že beru jeho vystoupení tak, že nesouhlasí s postupem předsedajícího, když jsem ho upozornil na to, že je mimo téma. Rozumíme si dobře, pane předsedo? Znám jenom schválený pořad schůze. Já postupuji striktně podle zákona o jednacím řádu. Jestli Poslanecká sněmovna řekne, že máte pokračovat, já samozřejmě budu respektovat rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Máte slovo.
Já jsem tedy především přesvědčen, že tady nezazněla námitka, zazněla tady určitá výhrada k postupu předsedajícího.
Pak bych ještě ráda fakticky připomněla, že 29. března vyšlo na velkých českých serverech oznámení, že pracující na dohodu mají mít příspěvek jako OSVČ. To jste, paní ministryně Maláčová, chtěla navrhnout, takto to bylo oznámeno. Dalo to velkou falešnou naději, a potom to zklamání všech těch lidí bylo velmi hluboké. K tomu, jak dopadly malé zaměstnanecké úvazky kvůli pozměňovacímu návrhu ČSSD, se, myslím, vyjádří další. Jenom chci říci, těch skupin, na které se zapomnělo, je opravdu hodně, a proto je ta podrobná debata.
Nyní se přihlásila paní ministryně Maláčová s faktickou poznámkou, předpokládám. Prosím, máte slovo.
A já vím, že pro někoho s poslaneckým platem se to zdá být velmi málo, ale pro ty lidi to byla velká pomoc. A není potřeba z toho dělat příběh, že lidem pomáháme 48 korunami. Je to manipulace. To jsou přesně stejně časté případy. Děkuji.
Pan poslanec Ferjenčík se hlásí s faktickou poznámkou.
Dámy a pánové, společně s vámi jsem to vydržel poslouchat. Bylo to zajímavé, paní ministryně. Zaujaly mě dva momenty, ty závěrečné dva momenty. A vy to poskytujete za každou noc zvlášť a zvlášť tu agendu děláte? Čili používáte argument, který není v pořádku. Potom to dejme do čísel do tabulky a budeme vědět přesně, jak dalece v této věci ve prospěch bezdomovců jste postupovali. A je to jedna z nejohroženějších skupin v této době koronakrize. Oni jsou úplně bez. A vy tady operujete jedním noclehem, protože je za 50 korun, aby to vyšlo do té sumy. Zkusme tu statistiku a možná to bude lepší. Přiznám se, nejvíce mě nazdvihla ta vaše poznámka - my jsme geniální, ale lidé jsou nevděční. Oni si nepřišli. A my nevíme proč.
Paní poslankyně Gajdůšková, paní poslankyně Valachová, paní poslankyně Richterová a poté paní ministryně Maláčová. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající.
Jak naznačovala paní poslankyně, že dostávají lidé více než 10 tisíci, tak to absolutně není podložené čísly, to jsou výjimky. Já jenom chci říct, že vím, že se ta mimořádná okamžitá pomoc v posledních týdnech zfunkčnila, ale ta čísla až do toho 22. května hovoří takto.
Já vám děkuji. Těch dávek - a my jsme k tomu vytvořili i portál Sociální systém, kde se můžete podívat v nějaké složité životní situaci, na co máte nárok v momentě, kdy se do ní dostanete, a jakým způsobem postupovat, aby vám stát v této situaci pomohl. A o té mopce se zde bavíme zejména proto, že při těch důležitých návrzích, které skutečně měly dopady na 100, 150, 200 tisíc lidí, nebylo to jenom to DPP a DPČ, byla několikrát tato mimořádná dávka vyzdvižena jako: my jim sice nic z těch opatření nedáme, ale toto je ten nástroj, který ti lidé mohou používat, toto ministerstvo umí. Takže to je ten zásadní problém.
S přednostním právem vystoupí paní ministryně Maláčová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
My když jsme si to dávali do té velmi podrobné tabulky na Ministerstvu práce a sociálních věcí - a věřte, že těch několik posledních týdnů a měsíců bylo skutečně vyčerpávajících - tak jsme napočetli 50 konkrétních kroků. Rozdělím to do tří základních tematických celků. Ke včerejšímu dni jsme v rámci programu Antivirus podpořili 900 tisíc pracovních míst.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 19.00 a budeme pokračovat v této schůzi. Tu první měl pan poslanec Hájek. Druhou měl pan poslanec Žáček, už se jí vzdává.
Nejsem si úplně jistý, jestli je to faktická poznámka, nicméně reaguji na předchozí rozpravy a ptám se vás, jak vnímáte název toho bodu, jestli dovolíte i obyčejným poslancům bez přednostního práva vyjadřovat se k podílu v soukromých firmách.
Já jsem se seznámil s tím dopisem a žádostí Pirátské strany a umožním vystoupení i k tomuto tématu.
Ano, správně, připomínám kauzu Lithium. Občané by se rovněž nedozvěděli, že akcionáři této australské společnosti jsou ve velké míře anonymní. Vy si myslíte, že to je balamucení? My naopak chceme, abyste to rozkryli. A to nejlepší nakonec. Tehdy řadový poslanec, dnes premiér České republiky Andrej Babiš: Tahle firma, která sídlí - teď jsme se čerstvě dozvěděli - na Britských Panenských ostrovech, nemá s Českou republikou vůbec nic společného. Je to schránková firma, která nikdy netěžila lithium. Takže já jsem se jenom ptal pana Havlíčka - tehdejší ministr průmyslu a obchodu za ČSSD - na jednoduché otázky, proč podepsal memorandum s touhle firmou. Takže je to samozřejmě firma, která je transparentní. Ještě cituji pana dnešního premiéra: Takže já jenom říkám, proč nám pan ministr Havlíček neodpoví na tyhle otázky. Oni přece nemají žádnou licenci. Já o tom nevím. Nebo nechť pan Havlíček řekne, že mají ještě nějaký jiný papír. Jestli vládě opravdu přijde ospravedlnitelné, aby čeští daňoví poplatníci, kteří jsou zatíženi placením vysokých daní, podléhají systému EET, kontrolních daňových hlášení, jsou často objektem nedůvodných represí a šikany ze strany české daňové správy, svými daněmi platili takovéhle dobrodružství. A kterého zastupuje čínské ministerstvo financí. Můj projev měl nějakou strukturu, než byl přerušen. Hovořil jsem o nepřehledné majetkové struktuře, hovořil jsem o tom, že informace jsou dodávány netransparentně. Operují relativně malou flotilu letadel. Tyto společnosti mají centrální dopravní hub, kde se dá přestoupit a někam letět.
To je jedna oblast. Vím, že to sice není její gesce, ale tento sektor je aktuálně z pohledu zaměstnanosti ohrožen současnou krizí ještě více, pokud přihlédneme například i k uzavřeným státním hranicím. A jedná se skutečně o několik tisíc pracovních míst, a to jen v Karlovarském kraji. A to se omlouvám za tuto faktickou odbočku.
Prosím.
Nevěřím tomu, že tady v Poslanecké sněmovně sedí poslankyně či poslanec, který by snad chtěl, aby někomu nebylo pomoženo nebo aby neměl možnost řešit svou konkrétní životní situaci. Pokud kolegové v rámci rozpravy zmínili, že byla chyba neumožnit současné čerpání pomoci v oblasti živnostníků a pomoci v oblasti zaměstnanců, tak si myslím, že takové černobílé to není. Věřím dokonce, že řada kolegů, kteří mají ekonomické vzdělání, by možná naopak, pokud by tomu tak bylo, touhle dobou vyčíslovala, kolik finančních prostředků bylo ztraceno, kam měly být zamířeny a jak měly být lépe využity. Myslím si, že přístup, pokud jsme měli podporu pomoci zaměstnancům skrze program Antivirus kontra pomoc živnostníkům skrze kompenzační bonusy, tak tento základní přístup je správně. A myslím si, že to, na co kolegové oprávněně upozorňují, to znamená nezamýšlenou šedou zónu, kde nám propadávají konkrétní lidé, konkrétní zaměstnanci, konkrétní pracující, konkrétní živnostníci, a nemají přístup k pomoci, tak tento důsledek je nezamýšlený. Dovolte mi tedy hlubší zamyšlení, proč se to děje, že nám řada pracujících zaměstnanců konkrétních povolání, kteří jsou, podotýkám, dlouhodobě zaměstnáváni na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, a podotýkám velmi často je to dokonce tak, že nejsou sociálně pojištěni, a řada zaměstnavatelů a určitých sektorů k nim přistupuje tak, že jim úmyslně dává právě nízké částky odměny v těchto dohodách, aby nebyli pojištěni ani v jednom z takovýchto pracovních poměrů. A je to metoda - metoda - kterou zaměstnavatelé dlouhodobě zneužívají práci konkrétních zaměstnanců. Konkrétními oběťmi jsou uklízečky, noční hlídači, ostraha, ale samozřejmě mohla bych jmenovat další. A je to špatně. A je to hanba. I do mé poslanecké kanceláře chodí takoví lidé. To se děje běžně na trhu práce. Takže i tady bych byla ráda, abychom se neuspokojili tím, že dobře, budeme se kritizovat, že jsme jim nedali kompenzační bonus do 30. června, ale už 1. července by nám bylo jedno, že jejich životní úroveň a jejich práce vypadá, jak vypadá. Za mě jsou v podstatě v tuto chvíli pro nás jako poslance tři možnosti. Myslím si, že by nám hodně mohlo pomoct i to, že nyní už nemáme vypnuté sociální služby, sociální aktivizační služby. A já sama, a věřím, že i paní ministryně práce a sociálních věcí maximálně podpoří, aby reálné, skutečné částky lidé co nejdříve měli na svých účtech.
Nakonec to rozhodla komunistická strana, která řekla tři neděle. Zruší nám to soudy, zcela nepochybně. Prostě Ministerstvo zdravotnictví nemá ve stávajícím režimu právo vypínat celé sektory ekonomiky. A pokračovalo se v tom. Ale je to velmi nebezpečný stav. Když vezmu poslední opatření, proč máme zavírací doby restaurací ve 23 hodin. Děje se něco zvláštního? Pojďme se vrátit do normálního stavu. Přestaňte vydávat každý týden soupis zákazů, příkazů a omezení. Řekněte možná nějaká doporučení, co by bylo dobré. Konejte nebo nekonejte, stejně to už občané začínají ignorovat. Stejně to už občané začínají ignorovat. Každý týden je to jinak. Ještě je to vydáváno celou řadou opatření obecné povahy. Vláda má něco, co platí. Možná že příští týden to bude platit jinak. Vždycky jenom řekne: tak postupně rozvolňujeme. A neprojde vám to. To jsem si naprosto jistý. Vyzývám pana ministra, aby přestal dělat plošná opatření.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. S přednostním právem se přihlásil ministr kultury Lubomír Zaorálek.
Dobrý den, dámy a pánové. Budeme platit za to, jestli jsme se rozhodli špatně, nebo dobře. My to musíme zastavit. - To byl pro mě takový vrchol té debaty, ve které jsme si řekli a rozhodli se, vláda se rozhodla - ne, my nasadíme tvrdá opatření. On za to také nemůže, já ho nechci za to vinit.
Já bych podepsal hodně věcí, co řekl už pan ministr kultury, a chtěl jsem říct to samé. Že mám pocit, že tady se teď hodnotí ta situace, jako kdybychom v České republice byli v nějakém vakuu. Nehledě na to, že jsem přesvědčený o tom, že ta naše opatření jsou zcela v souladu s Ústavou. Jinak veškeré další ústavní stížnosti, žaloby, byly zamítnuty i meritorně. Protože to do jisté míry samozřejmě nemáme díky tomu, že jsme proklestili tu cestu, kterou tady nikdo zatím nešel, i z hlediska legislativy a právních nástrojů, které máme v zákoně k dispozici. Stačí se podívat do zákona o ochraně veřejného zdraví, kde mimo jiné pokud se bavíme o těch omezeních 23 až 6 hodin, je výslovně uvedeno, že Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením může zavřít provozy stravovacích služeb plošně. Takže tady skutečně nevybočujeme ani z toho zákona o ochraně veřejného zdraví. A samozřejmě je to v konzultaci s epidemiology, to omezení 23 až 6 vychází i z nějaké zahraniční zkušenosti. Proto nyní ještě chceme toto opatření držet, řekněme, v následujících týdnech spíše. Naopak, my je postupně rozvolňujeme a myslím, si, že to není ani nikterak chaotické. Bylo to dáno tou krizovou situací, tím tlakem, kdy se ta rozhodnutí musela dělat z hodiny na hodinu. A souhlasím, že ne vždy komunikačně to bylo úplně šťastné. Tak nyní si myslím, že jsme naprosto komunikačně v pořádku, že skutečně komunikujeme ty věci dostatečně dopředu, že je jasný plán rozvolnění, jasné kroky, po termínech. Takže v tomto směru si myslím, že se výrazně ta komunikace i ze strany Ministerstva zdravotnictví zlepšila. A skutečně nejsme ostrůvkem. Tady máme jasnou praktickou ukázku. Já jsem rád, že zmínil pan ministr kultury právě to Švédsko. To je skutečně jeden z těch příkladů, kdy se tady vedla i mediální debata, veřejná debata, jestli ta švédská cesta není ta správná cesta, a nyní vidíme, že hlavní strůjce této cesty, hlavní epidemiolog Švédska, prohlásí, že jsme udělali chybu, že jsme se měli dát na jinou cestu, že jsme měli zavést daná opatření. To je reálná praxe, reálná zkušenost. A pojďme skutečně to brát vážně. Není to strašení. Je to poměrně složitá situace, musíme to sledovat. Nikoliv strach, nikoliv nějaké strašení, ale obezřetnost ano. A myslím si, že - pojďme dokončit to rozvolňování v těch krocích tak, jak ho máme naplánováno. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Žáček, připraví se paní poslankyně Tereza Hyťhová.
Děkuji za slovo. Ale chtěl bych mluvit o něčem jiném.
Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.
Dobrý den. Vyšetřovací komise může vyšetřovat. NKÚ může pouze kontrolovat.
Pan poslanec Luzar s faktickou poznámkou.
A já bych nerad, aby k té manipulaci docházelo.
V tuto chvíli nemám další přihlášky.
My jsme ne proti zřízení vyšetřovací komise, ale nebudeme podporovat její zřízení. A to z jednoho jediného důvodu. Já jsem přítelem parlamentní demokracie. Já jsem ty argumenty tenkrát celkem chápal. Tam vidím jistý rozpor v logice. Co se týče vyšetřování NKÚ, dobře, budeme říkat, že NKÚ kontroluje. Ale máme tady další orgány, které opravdu vyšetřují. To jsou orgány činné v trestním řízení - policie, samozřejmě státní zastupitelství, potažmo v té poslední fázi soud. Ale prosím, neberme si tuto pravomoc. Tudíž podle mého názoru to má politickou logiku, že opozice by chtěla upozornit na to, že možná došlo k nějakým nepravostem.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom k tomu, co říkal kolega Kalousek, že NKÚ jenom kontroluje. A pochopitelně výsledek komise je politický orgán. Ale rozumím tomu, pokud NKÚ bude mít nějaký výsledek a řekne, že tam je nějaké pochybení - systémové, jakékoli - tomu rozumím, že potom je to práce pro poslance, aby navrhli úpravu nějakých pravidel a tak dále.
Nechci zdržovat, ale trochu si zoufám z toho, že asi dneska nějak špatně formuluji, že mi není rozumět. Tady nic takového neběží. A doufám, že ani nepoběží. Právě si myslím, že je ve veřejném zájmu, abychom to věděli pro případ druhé vlny, následující, jiného problému. Už jenom proto, abychom byli příště lépe připraveni. A když nebudeme připraveni příště, tak to bude třeba i proto, že jste odmítli, abychom se tím seriózně zabývali a seriózně to vyšetřovali.
Neříkám to určitě přesně. Parafrázuji. Ale velmi dobře si tady tato slova pamatuji, že skutečně zaznívala. Teď, když skončil nouzový stav, když jsme za tím nejhorším, tak najednou vyšetřovací komise je k ničemu, nic nikdy nevyšetřila. To tady teď zaznívá, když ještě smíchám do toho i vystoupení pana poslance Luzara. Jak typické, chtělo by se dodat.
Nechtěla jsem se vracet už k minulosti, ale přece jenom trochu musím. Uzavřeli jsme hranice, omezili jsme vycházení, omezili jsme podnikání. Necháme to na historii. Řekli to moji kolegové, nebudu to opakovat. Ochránili jsme zdraví našich občanů a zbytek hodnocení skutečně nechám na historii. Teď je ale velice nutné hledět do budoucna. Nebudu teď hodnotit. Mám tabulky, mám tabulku podpory tehdy, podpory teď - teď to není téma, nechci to prostě vyhrocovat. Nechme to historii a pojďme se teď zaměřit na ekonomickou pomoc.
Děkuji. Pro připomenutí ho přečtu, není dlouhý: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Prosím, aby se o tomto usnesení hlasovalo dohromady.
Já vás poprosím o klid v jednacím sále, protože neslyším přes tu roušku, co pan zpravodaj říká. Tak prosím.